Ne, my to protlačíme. Prostě to byla ta koaliční práce. Omlouvám se, pane kolego.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
To, co udělal Senát, možná v dobré víře - já si myslím, že ve zmatené dobré víře, protože podle mého názoru v původním výkladu se v žádném případě registrované třetí osoby, které vedou nějakou kampaň, nemohly počítat mezi ty osoby, které uhradily za kandidáta nebo za kandidující stranu její náklady. Ty je tam vložily samy, ty jsme nějakým způsobem regulovali.
Tuto věc projednávala i vláda, jeho stanovisko rozhodně není vládním stanoviskem. Myslím si, že exkurz do historie byl velmi zajímavý, ale myslím si, že je dobré, že se pan vicepremiér dovzdělal, nicméně myslím, že většina z nás byla seznámena s těmi hrůzami, co se tam děly, a to, co je podstatné, že my kromě toho, co se týká památníku v Letech, je potřeba se systematicky také zabývat vyloučenými lokalitami a tím, o čem hovořil, ale to je podle mě jen odvádění pozornosti od toho zásadního. Myslím si, že kdyby se pan vicepremiér omluvil a vzal zpět tento svůj výrok, že by to mělo velkou váhu. Pokud budeme ještě jednat ve zvláštním bodu, tak se s tím budeme ještě více mazat a bude to více zavánět. Já myslím, že ta ostuda už je dostatečná a na druhou stranu samozřejmě že voliči se pak rozhodnou. To, co je skutečně nebezpečné, abychom legitimizovali takovéto radikální extremistické názory, že kdo nepracuje, tak šup s ním někam, to myslím, že odmítnout musíme. Na druhou stranu nevidím žádnou přidanou hodnotu v tom, že o tom tady budeme jednat další hodiny, protože myslím, že ničeho dalšího nedosáhneme. A pokud chceme něčeho dosáhnout a má o tom být konkrétní výsledek, tak myslím, že by to mělo být tím, že se k tomu postaví pan vicepremiér čelem.
Tak nyní s přednostním právem pan ministr financí.
Nikdy jsem neřek', že kdo nepracuje, že ho dáme do tábora. Tak já nevím, jestli to tak stačí, aby teda Sněmovna začala konečně pracovat. Takže se omlouvám za věc, kterou jsem nikdy takhle nevyřkl. A distancuju se od toho.
Pokud nejsou žádná další přednostní práva, tak budeme postupovat podle řádných přihlášek.
Dámy a pánové, já si taky dovolím trošku malé odbočení k té pseudokauze našeho předsedy. Já se obrátím na pana - prostřednictvím pana Hamáčka bych chtěl oslovit pana předsedajícího k tomu jeho vystoupení. Ale nechme to. Slyšeli jsme několikrát premiéra Sobotku v médiích, že řekl, že nepřijmeme kvóty, nepřijmeme žádné přerozdělovací mechanismy a podobně. Uplynulo pár dnů a máme tady rozpor slov a činů. Už o tom mluvil pan Černoch, já se nebudu dále šířit. Jde tady jenom o to, že ten materiál ve skutečnosti, který projednala vláda, ve skutečnosti obsahuje vyhlášení výběrového řízení na generálního integrátora cizinců přidělených do České republiky. Aby nedošlo k omylu, že to budou Ukrajinci nebo lidé z příbuzných oblastí, řekl bych z oblastí nám kulturně blízkých, tak bylo přijato už prvních osm migrantů ze Sýrie a čekají se další. To je důvod, proč žádám o zařazení nového bodu do programu této schůze. Už to tady jednou bylo na stole, ale myslím si, že neškodí to zopakovat.
Ano.
Oba navrhuji zařadit jako první bod na středu, tedy zítřek odpoledne za další případně již zařazené body. Ten první návrh zákona řeší jednu zásadní chybu trestního zákoníku. Mluvím samozřejmě konkrétně o tzv. Islámském státu. Takže předem odmítám, že by to bylo v rozporu s unijní legislativou. Za všechna navrhovaná opatření vyzdvihuji jedno - trestnost jakékoli, byť i nepřímé, podpory terorismu. Ta jasně říká, že i v České republice existuje hrozba teroristického útoku islámských džihádistů. Ono je to vcelku logické. Jsme prostě součástí západního světa se vším, co s tím souvisí, tedy i s těmito negativy. Podle zprávy služby by návrat takových osob do Evropské unie představoval vážnou bezpečnostní hrozbu. A ono je bohužel jenom otázkou, jestli první Češi už k Islámskému státu přešli, nebo to brzy udělají, prostě je to jenom otázka času. Chtěl bych proto znovu vyzvat vládu i vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, nepodceňujme riziko islámského terorismu. A prosím vás o podporu předřazení těchto návrhů zákonů.
Tato naše novela zákona o podporovaných zdrojích energie je už od ledna tohoto roku zaparkovaná ve Sněmovně. Návrh zavádí mechanismus definující limity maximálního množství energie, na které je výrobce oprávněn nárokovat podporu za obnovitelné zdroje. Díky tomu by se solárníkům nevyplatila ani koruna navíc, než je nezbytně nutné. Upozorňuji, že k přemrštěnému vyplácení dochází i přes urgence Energetického regulačního úřadu. V České republice je ale mnoho protekčních solárních baronů, kteří čerpají dotace mnohem vyšší a rejžují na svých elektrárnách.
Takže ty zprávy jsou vevnitř, dodané Generální ředitelství cel, odbor 31, Poslanecká sněmovna, Parlament České republiky, tajná spisovna. Stvrzenka o převzetí utajované písemnosti. Žádný zákon jsem neporušil a plním si povinnosti ministra financí podle zákona.
Děkuji.
Já určitě znám jednací řád. Já vím, že ten, kdo je vybaven přednostním právem, nemusí mluvit k věci. A já jsem jeden z nich, tak to občas také využívám. Já nevím, co s tím máme dělat, jak nám přispěl do rozpravy - ještě faktickou připomínkou. Mně to vůbec nechybí, že jsme v tomto bodě nemluvili o celnících. Vy jste tu debatu úplně rozbil. Kdyby to bylo aspoň k tomu zákonu, tak mi to vůbec nevadí. Ale je to úplně mimo mísu. V pořádku. To vám nikdo nemůže bránit. A až si zas budete stěžovat, že vám to nejde tak rychle, jak jste chtěli, tak si vzpomeňte na to, jak to dneska od 14. hodiny vypadá a kdo tady mluví k věci a kdo ne.
Váš čas, pane poslanče. Prosím dalšího s faktickou a tím je pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.
Protože pan ministr neohlásil přednostní právo, začal mluvit úplně z cesty k něčemu jinému. A vy se v tomto stylu chováte. Prosím. Jako skutečně, když se na to někdo kouká, tak už se to nedá poslouchat. A pak aspoň to má nějakou logiku.
Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pro pana ministra: Svolávám kontrolní orgán na čtvrtek 13 hodin. To je všechno. Tam bude mít dost prostoru to vysvětlit.
Myslím, že to obtěžuje už občany tohle poslouchat, obtěžuje to nás poslance ve Sněmovně. Vidím to tady dneska na sněmovně. Zažil jsem to minulý týden ve středu na rozpočtovém výboru. Prosím vás, už toho nechte. Vyřiďte si to ve volbách v rámci volebního klání, kdo vyhraje.
Proti? Hlasování končím. Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu a tím je
Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není tomu tak. Zahájil jsem hlasování číslo 33 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Ptám se, jestli je přítomna paní senátorka Eliška Wagnerová nebo pan senátor Radko Martínek. Pana ministra vnitra vidím, požádám ho, aby zaujal zatím místo u stolku zpravodajů.
Já bych byl docela rád, aby nám osvětlili senátoři svůj postup.
Jenom na to upozorňuji, je to moje povinnost jako řídícího. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych stručně připomněl vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony. S pozměňovacím návrhem Senátu, tak jak je předložen, souhlasím. Podotýkám, že vzhledem k tomu, že se jedná o volební zákon, je třeba, aby Poslanecká sněmovna i Senát přijaly předložený návrh ve shodném znění.
Nyní tedy požádám, jestli chcete s přednostním právem do rozpravy. Do rozpravy až, pane předsedo . Není tomu tak. Také nemá zájem. Prosím, pane předsedo.
Takže já si založím sdružení Podporuju poslance Chvojku, až bude volební kampaň. A zaplatím pět billboardů, na kterém bude napsané Nevolte Chvojku. To můžu, když se k tomu přihlásím. Chápu to dobře, že podle sněmovní verze by těchto 50 tisíc se připočetlo do volebních nákladů pana poslance Chvojky nebo jeho politické strany? Toto jste prohlasovali. Toto je senátní verze? A ptám se, co je lepší. Dobré není ani jedno. Ale budeme se tvářit, že jsme zregulovali výdaje na kampaň, a máme na to úřad a ten nám bude počítat známky a plakáty. Ale někdo jiný, který bez mého vědomí mi udělá kampaň za sto milionů, se do toho limitu nepočítá. A s vážnou tváří tady tvrdíme, že tímto regulujeme výdaje? Možná to není dobře, ale takhle jsem pochopil rozdíl mezi senátní a sněmovní verzí. Tak mi řekněte, co je dobře. Nebo možná jsou dobře oba dva ty příklady. A někomu vůbec. Ano, ale jenom někomu a někdy. Poprosil bych, jestli byste ty dva případy buď potvrdili, nebo vyvrátili. Netvrdím, že mám pravdu.
Absolutní zákaz kouření v barech a restauracích platí v Sársku, Severním Porýní-Vestfálsku a Bavorsku. Pokud se podíváme na Polsko, tak kouření je zakázáno s výjimkou kuřáren sloužících exkluzivně pro kouření. V zařízeních, která mají nejméně dvě místnosti, může být jedna z nich určena pro kuřáky, pokud je vybavena ventilací zajišťující, že tabákový kouř neproniká do ostatních místností. V těchto prostorách se může servírovat jídlo. Pokud se podíváme na Švédsko, které je vyhlášeno svým sociálním modelem sociálního státu, tak kouření je zakázáno ve všech zařízeních, kde se podává jídlo nebo pití. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách nebo ve zvláštních místnostech, které jsou opatřeny ventilací a jsou určeny ke kouření. Já jsem ho nikde, dámy a pánové, nedohledal. Ona to totiž byla anketa jednoho serveru, iDNES.cz, a anketa není sociologický výzkum. Jediný sociologický výzkum, který byl uskutečněn, byl přesně před rokem a udělalo ho Centrum pro výzkum veřejného mínění. V září 2015 byly v rámci pravidelného šetření CVVM Naše společnost zkoumány názory občanů na zákaz kouření v restauračních zařízeních. Varianty odpovědí: rozhodně pro, spíše pro, spíše proti, rozhodně proti. Já do druhého čtení připravím asi čtyři pozměňovací návrhy, které budou tyto modely reflektovat. Zůstalo to na stejné výši. Bude tam jedna, dvě hospody. Ještě jedna taková otázka na úplný závěr. Přijde kontrola. Odpovězte si, dámy a pánové, sami.
Dámy a pánové, pěkný podvečer. Já vám také děkuji, pane poslanče, a požádám dalšího přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Leoš Heger a připraví se pan poslanec Marek Benda.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 49. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Černochovou a pana poslance Jiřího Petrů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 49. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Černochovou a pana poslance Jiřího Petrů.
Děkuji za slovo.
Prosím, abychom minutou ticha uctili památku paní Věry Čáslavské. Nyní vás seznámím s omluvami. Omlouvají se následující poslankyně, poslanci a členové vlády: Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády - zahraniční cesta, pan ministr Jurečka - pracovní důvody, pan ministr Mládek - zahraniční cesta a paní ministryně Valachová - pracovní důvody. Druhý návrh z grémia: bod 214, sněmovní tisk 832, návrhu pořadu bychom zařadili pevně na čtvrtek 8. září jako druhý bod po písemných interpelacích, po harmonogramu projednávání státního rozpočtu. Nyní tedy dám prostor všem těm, kteří se chtějí vyjádřit k pořadu schůze, respektive přednést nějaký návrh. Mám tady s přednostním právem pana předsedu Kalouska, s přednostním právem jsem registroval pana předsedu Černocha. Takže tři přednostní práva. Připraví se pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Dovolte stručné zdůvodnění. Na veřejnosti vyslovil výrok: "Byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam." Některá média řekla, že se omluvil. My jsme omluvu neslyšeli, my jsme slyšeli výmluvy, že tento výrok byl brutálně vytržený z kontextu. Upřímně řečeno nikdo z nás si neumí představit kontext, v rámci kterého by tato věta byla přijatelná ať už v jakémkoliv kontextu, neboť to, co je na tom výroku nepřijatelné, pobuřující a urážející, není jenom bagatelizace historických faktů. To, co je urážlivé, nepřijatelné a pobuřující, je onen obdivný a pochvalný tón k tehdejší praktice: Podívejte se, jak oni to tenkrát uměli. Heinrich Himmler to řídil jako firmu, nekecal, makal.
Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, dovolte mi požádat o zařazení nového bodu na jednání dnešní schůze. Nechci se zabývat tím, jestli deset staveb, které byly vyjmenovány, jsou dodržovány, či nejsou, ale my jsme na této schůzce avizovali, že nás velice zajímá jako poslance a bude zajímat i Poslaneckou sněmovnu, jak bude pokračováno u dalších staveb, které nemají přiznané posouzení vlivu na životní prostředí, a jakým způsobem bude u těchto staveb postupováno. Od toho června letošního roku už uplynula určitá doba. Proto bych žádal, aby se tento bod jmenoval Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí, zjednodušeně EIA. V další části bych velice rád věděl, jak pokročila jednání mezi Evropskou komisí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy o postupu ohledně vyjednávání nových podmínek posuzování vlivu na životní prostředí. A třetí část, to je ta nejzávažnější z mého hlediska, zda těch zbývajících 90 staveb dopravní infrastruktury je definitivně zastaveno, anebo získá nějakou formou potřebné posouzení vlivu na životní prostředí tak, aby mohla pokračovat příprava těchto staveb. Proto vás ještě jednou žádám: Podpořte zařazení nového bodu, jak již jsem zmínil, Informace ministra dopravy o postupu a stavu přípravy staveb dopravní infrastruktury, které nezískaly výjimku v platnosti posouzení vlivu na životní prostředí EIA.
Děkuji.
Tudíž bod 152 zařadit jako pevný bod, jako první po pevně zařazených bodech na středu příští týden odpoledne. To je můj první návrh. Takže první alternativa úterý příští týden a druhá alternativa středa příští týden odpoledne. To, že situace je velmi tristní, úplně bez nějaké budoucnosti nebo bezvýsledná, bylo ukázáno na hospodářském výboru minulý týden, kdy jsme se poprvé zeptali na to, jak si Ministerstvo dopravy představuje zrychlený postup veřejnoprávního projednání a vypracování nové EIA na stavbě 511 Pražského okruhu. Když jsem ministrovi říkal, že může narazit, když v zákoně a v tisku tvrdili, že se jedná o infrastrukturní stavby na transevropské síti, a upozorňoval jsem na to, že minimálně tato, ale možná i některé další na transevropské síti nejsou. Řekl, že to je v pořádku, že je to schváleno Bruselem. Já jsem například nedávno u té stavby 511 narazil dokonce na informaci, se kterou se tady rozhodně vláda nechlubila, nebo premiér Sobotka, ve které se píše z Bruselu od šéfa DG, že vlastně sdílí téměř štěstí, když to budu parafrázovat, že ta 511 na Pražském okruhu byla vyřazena. Ta situace je ještě o to horší, že v hospodářském výboru, pokud detailně projednáváme jako garanční výbor některé zákony, tak narážíme na stále opakované problémy.
Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo. Kolegům z ČSSD se chci dodatečně omluvit za nedorozumění v Senátu. Byl jsem špatně informován ze strany mých kolegů. Bylo to naopak, měli jste pravdu, proto s tím nemám problém.
Prosím, pane senátore, máte slovo.
Dneska jsem rád, že na základě pozměňovacího návrhu Senátu jste dospěli k jinému názoru, to znamená, že jste myšlenkově dospěli a podpoříte senátní verzi návrhu stejně jako já. Pokud se tam podíváte, je tam dneska 50 a 80 % daňové povinnosti. Takový zákon je impotentní, ale aspoň něco bude.